Vzpomeňme situace, se kterými se mnozí z nás setkáváme velmi často na ulicích nebo kdekoliv jinde a kdy po nás různí lidé pokřikují: Ty seš ten hnusnej komunista, já tě asi zabiju! Není to jednou, dvakrát ani desetkrát. Já mu vždycky odvětím: Já vám taky přeji pěkný den. Ale dokdy to budeme muset snášet? A to nejsme jenom my, kteří jsme obětí takovýchto slovních útoků, ale to jste zažili mnozí z vás. Co se týká situace, která vznikla. Jako kdybychom mohli za úplně všechno. Že jsme velmi nízko. Že se vzájemně nedokážeme k sobě chovat alespoň s minimální povinnou úctou? Že to, co jsme před volbami někteří z nás slibovali občanům, se po volbách stává nedostižným cílem? Popovídat si o těch věcech doopravdy vážně. Možná třeba dojde k pozdějšímu prohlasování některých zákonů. Ale věřme, dojde k tomu prohlasování.
Já chápu, že nemáte žádná témata, že zase ten Agrofert. Kdyby nebylo Agrofertu a Čapího hnízda, co byste dělali? Jste úplně mrtví! Nemáte, o čem mluvit! Nemáte žádný program! Co byste tady povídali? Ano, u Čapího hnízda se peníze vrátily, protože kdyby se moje bývalá firma soudila, tak by se soudila proti Schillerové a to bych jí přece nemohl udělat. Proto se to vrátilo, když na to byl nárok, a Kalousek to kontroloval taky. A vy jenom řešíte Čapí hnízdo a Agrofert. No ten zlý Agrofert, pane Bartoš, sedí v České republice a nebere si žádné dividendy, jak někteří kluci český, kteří sídlí v těch daňových rájích. A tady Evropská komise - no my jsme si mysleli, že je tam problém, ale po roku a půl jsme zjistili, že není problém. Takže zkuste o tom přemýšlet a držím vám palce a zkuste nějaký jiný program.
Připomínám, že nejsme v rozpravě, nelze připustit ani faktické poznámky. Vystoupit mohou pouze ti, kteří mají přednostní právo.
Děkuji za slovo. Asi mohu říci za nás za všechny, pane premiére, že jste nepřekvapil. V zásadě jsme jiné vystoupení ani nečekali. To chápu. Takže budu pokračovat v našem programu práce pro lidi, jak si pan premiér přeje. Všichni víme, že ten čas tak nebude úplně dlouhý. Ten případ, který tady zmiňoval pan premiér z médií, nebyl identický z hlediska šetření a závěru auditorů a právní služby Evropské komise. Ano, tam se to šetřilo, ale k tomu závěru, jehož návrh teď má Česká republika k dispozici, nedošlo. Kdežto tady k tomu návrhu došlo. A to rozhodnutí je teď, kdo máme nějakou zkušenost, nám všem jasné. Tu přesnou částku bych docela prosil, kdyby nám velmi brzy česká ministerstva spočítala. Určitě to nebude málo. Země, které jsou čistými plátci, tak se jim to strhává z přímých plateb, protože to je nároková platba, ale k tomu dojde.
Kdo je proti? Děkuji vám. Stanovisko? Děkuji vám. Další návrh.
N343 - sanace a jiné činnosti související s odpady.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N345 - výstavba bytových a nebytových budov.
Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Pane předsedo, já jsem vám nestačil sdělit, že pan premiér se hlásí o slovo. Prosím nepokřikujte na mě. Upozorňuji, že jsem viděl pana předsedu vlády. Tak jak jsem ho neviděl, že se hlásí po vystoupení Miroslava Kalouska, po vystoupení pana předsedy Výborného jsem ho viděl, že se hlásí. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Paní ministryně? Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Další návrh? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane předsedo.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já bych chtěl požádat o klid. Vím, že nás dneska čeká maraton, ale alespoň ten úvod bychom mohli zvládnout v klidu. Poté bychom případně projednávali zákony z bloku prvních čtení. Není tomu tak. Ještě jednou prosím o klid.
Tak děkuji. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka a je to výjimka z evidence tržeb.
Takže abych to... Ještě bych měl jednu informaci, že pan poslanec Hrnčíř stahuje svou omluvenku, protože je přítomen.
Rozpočtový výbor nesouhlasí.
Děkuji. Děkuji. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.
A je to výroba a zpracování ostatního skla, včetně technického.
Dobře. Takže já myslím, že všichni slyšeli, o čem budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Kdo proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Děkuji. Prosím další. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Prosím další. Děkuji. Kdo proti? Nebyl přijat. Omlouvá se nám paní poslankyně Kalátová dnes z důvodu nemoci. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Kdo je pro? Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí k hlasování?
Děkuji za slovo.
Ano souhlasím a děkuji panu kolegovi.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zahajuji hlasování. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo proti? Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je pro? Prosím další. Děkuji. Děkuji. Kdo proti? Děkuji.